Toto není situace, která by nám pomohla, ta stav nemocnic jenom výrazně zhorší!
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Všichni mluvili o tom, že někdo přijde a bude ošetřovat, nebude umět jazyk. A takhle můžu pokračovat dál. Sem nikdo jiný nepřichází. Jsou to lidi, kteří už dva roky pracují na daném zařízení, pracují pod dohledem, pracují pod dozorem a dostali se do úplně stejné situace. A pokud tu zkoušku neudělají, tak nemohou v té chvíli pracovat jako zdravotničtí lékaři nebo nelékařští pracovníci. A touto změnou zákona se jim dává jenom možnost, že tu zkoušku, kterou měli vykonat na jaře, tak ji mají vykonat na podzim. To je všechno. Nic víc, nic míň.
Tak si prohodili pořadí, proč ne.
Děkuji za slovo. A slyším tady docela zajímavé argumenty. Ale pokud je ta situace taková, že jsou tady lékaři, kteří nemohou vykonat zkoušku, protože je vyhlášen nouzový stav, tak je to určitý omezený počet, je to určitá množina lidí a my je asi potřebujeme. Aspoň to takhle vnímám. Ale tohleto je obecný pardon, který řeší dlouhodobý problém, na který již upozorňovala média. Ale to je problém, který je mimo nouzový stav a je obecný v českém zdravotnictví. Protože také od nás odcházejí lékaři do zahraničí. A nemáme příliš liberální a volné podmínky pro to, aby od nás odcházeli lékaři? Ale já to tu necítím. Mohli bychom se také přiučit a zavést to u nás. Těch věcí, které se dneska v této krizové situaci odhalují, je tolik, že se k nim musíme určitě vrátit, až na to bude více času.
Hlasování 220, 94 přítomných, 91 poslanec pro, proti nikdo, návrh byl přijat. Hlasování 221, přítomných 94, pro 93, proti nikdo, návrh byl přijat. Dál, pane zpravodaji. Děkuji vám. Hlasování číslo 223, přítomných 93 poslanců, 74 pro, proti 1, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nyní před dalším bodem jednání se hlásí předseda Poslanecké sněmovny.
Ale hned si to pak zkazím, protože vám všem připomenu, že po této schůzi se koná další schůze, 46., mimořádná. Tak prosím vás neodcházejte. Už se tady tleskalo z velmi dobrých důvodů, už se tady děkovalo několikrát. Skutečně nám to ta vláda někdy posílala ve velmi pozdních hodinách. Je to cca 460 stran stenozáznamu, mimořádné nasazení gastra, informatiky, zvukařů, bezpečnostního útvaru a řady dalších, to vše s minimálním nutným počtem lidí kvůli ochraně zaměstnanců před virovou epidemií. Nejelegantnější řešení je, že splníme formality, zahájíme, neschválíme program, skončíme schůzi a jdeme domů. Ale prosím vás tedy, ještě pár statečných, aspoň 67, tady vydržte.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Já i paní zpravodajka jsme zaregistrovali tento návrh a bude o něm hlasováno.
Nicméně celý ten návrh otevírá takovou pomyslnou Pandořinu skříňku a umožní vykonávat profesi lékaře i těm, kdo vlastně nejsou plnohodnotně připraveni ať už ve smyslu jazykové přípravy, či praktické, byť tedy jen po nějakou dočasnou dobu. Proč jsem o tom přesvědčen? Bude pro ně třeba najít školitele, kteří je budou zaučovat. Tím vlastně získáme primárně přítěž pro oddělení, protože někdo se jim bude muset věnovat, vysvětlovat, pomáhat, školit a školit třeba i bezpečnost práce. Zdůvodnění vlastně bude obdobné jako u těch lékařů ze třetích zemí, protože vzhledem k vývoji epidemiologické situace v České republice a zrušení kurzů či stáží není velkému počtu lékařů umožněno naplnit požadavky před kmenovou či atestační zkouškou. Takže děkuji, pokud toto podpoříte, a podpoříte tak vlastně i mladé české lékaře.
Já vám děkuji. Potom v podrobné rozpravě bych vás poprosil o písemnou formu toho usnesení. Ne, ruší svoji přihlášku.
Vážený pane ministře, dámy a pánové, já si dovolím tady představit krátce pozměňovací návrh. Na úvod bych chtěl poděkovat panu ministrovi a Ministerstvu zdravotnictví za přípravu tohoto zákona, protože tak jak mám informace z terénu, tak skutečně pro zvláště třeba nemocnice na malých okresních městech je to otázka téměř bytí a nebytí. Prosili mě o to nejenom ředitelé těchto zdravotnických zařízení, ale také starostové těch měst. Analogicky potom i u těch nelékařských povolání. Ten problém je úplně totožný. Velmi děkuji za podporu. A jak říkám, týká se těch lékařů, kteří tam dnes slouží a de facto zajišťují chod těchto zdravotnických zařízení.
Hezké dobré jitro. A toto je nástroj, který velmi rád má veškeré mikroby. Já jsem se ale donutil promluvit prostě proto, že tato věc je vážná. Ten zákon, který je navrhován, má celou řadu legislativních chyb. Je to ve skutečnosti zmetek. Tak prostě není možné fungovat! To není nikde definováno! Přímé odborné vedení je jak? Ne, že by mě to úplně těšilo po této noční, ale já budu ještě někoho přímo odborně vést?
Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme tedy takto postupovat. V otevřené rozpravě má slovo pan poslanec Dominik Feri.
Kolegyně, kolegové, velmi stručně. Dovolím si uvést jedinou věc, aby to pod těmi poukázkami a vouchery nezaniklo. O co vlastně jde? Je to ve skutečnosti zkrátka půjčka. Půjčka od lidí těm cestovkám, aby se ty cestovky nezhroutily, nevyčerpaly. Učiní tak nejpozději při vystavení poukazu na zájezd či zániku smlouvy podle § 2533 občanského zákoníku." Jednoduchá poučovací povinnost - to je celé díky.
Máte slovo, pane poslanče.
Senioři dle průzkumů představují 40 a v některých případech až 80 % veškeré klientely cestovních kanceláří.
Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Pan zpravodaj také nemá zájem o závěrečné slovo. Děkuji. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Zahajuji proto třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Očekávám, že zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Adam Kalous nás bude spolu s paní ministryní sledovat, jestli bude v rozpravě něco načteno, například legislativně technická úprava. A otevírám rozpravu, ale nikoho nevidím, rozpravu končím. V tom případě se ptám, jestli je zájem o závěrečná slova. Požádám pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, pane zpravodaji.
Takže hlasovací procedura je navržena následovně. Je odkonzultována s legislativou. Jako druhý bod bychom hlasovali body 2 až 5, které doporučil ke schválení výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Má někdo jiný návrh na proceduru hlasování? Nikdo se nehlásí. Děkuji vám.
Tak děkuji.
Tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Kolegové, kolegyně, já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu číslo 4880, což je pozměňovací návrh mého kolegy Jana Chvojky, ke kterému se připojili další kolegové, kolega Jan Hrnčíř, kolega Kolářík, kolega Farský, kolega Feri - doufám, že jsem nikoho nezapomněla. Ano, kolega Výborný. Obstavení účtu. V tuto chvíli, a stává se to zejména v období hospodářské krize, se taková situace může stát více a více lidem.
Ano, pana poslance Ferjenčíka registruji.
Jak se to podařilo, nevím. Každopádně se hlásím k tisku v systému 4879, který jsem zdůvodnil v obecné rozpravě.
S přednostním právem pan poslanec Michálek.
Já mám připraven návrh doprovodného usnesení, sněmovní dokument 4884, které tímto načítám, které se týká urychleného zavedení práva občanů činit úkony s úředním ověřením v plně digitální podobě pomocí elektronického podpisu. Co to znamená dneska? Nemusím s ním chodit už dál na úřad, který by mi potvrdil, že ten můj elektronický podpis je opravdu můj elektronický podpis. My jsme původně chtěli předložit vlastní pozměňovací návrh, ale potom jsme dospěli k závěru, že by to bylo moc složité - za prvé. A to bude jediná věc, která bude nahraná v těch informačních systémech veřejné správy. Nebudou se tedy muset používat nějaká data přímo z toho certifikátu. Znamenalo by to, že Ministerstvo vnitra přidá jeden sloupeček do tabulky registru obyvatel a publikuje jeden editační formulář pro úpravu tohoto čísla certifikátu. Takže pokud bude schváleno toto usnesení, tak bude na uvážení vlády, aby připravila vlastní rychlou novelu, která umožní spustit tento projekt prioritně, protože to je projekt, který zasahuje desetitisíce lidí, a je tam zkrátka ten problém, že ti lidé dneska chodí zbytečně na pošty, zbytečně tam sundavají roušky, zbytečně je tam kontakt a zbytečně tím přispívají k tomu společenskému styku, který je potřeba z epidemiologických důvodů omezovat v době, kdy se tady šíří koronavirus. Děkuji předem za podporu digitalizace státu.
Děkuji. O slovo požádal pan zpravodaj. Tak teď přichází na řadu pan poslanec Ferjenčík.
Já jsem chtěl jen sdělit, že když jsem vystupoval poprvé k tomuto tisku, tak jsem vystupoval řádně přihlášen do obecné rozpravy. Nevyužíval jsem faktickou poznámku. Stejně tak jsem respektoval to, že každý řečník vystoupí v každé rozpravě pouze jednou. Jeho tvrzení je podle mě zcela účelové.
Jde o to, že příští rok zde bude přicházet povinnost České republiky implementovat směrnici Evropské unie, která říká, že osobní bankrot musí proběhnout u živnostníků v tomto případě, ale předpokládá se, že to připadne i na fyzické osoby, do tří let doby. To je tedy návrh, který s kolegou Koláříkem podáváme, a já se k němu přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji. Pan poslanec Leo Luzar jako zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, sledoval jsem poctivě debatu k tomuto návrhu zákona a musím říci, že vylepšovat tak shnilý systém exekucí, který v České republice je, považuji za pokrytecké od těch, kteří se na tom podíleli a kteří ho vytvořili. Prostě ten systém se musí zrušit. Moc dobře si pamatuji ty debaty a zdůvodňování, jak třeba ulehčit soudům, které jsou zavaleny, a dostupnost práva a vymahatelnost práva, a aby ti, co dluží, platili. A kde to skončilo? To jsou slova, která zaznívala tady u tohoto mikrofonu z úst pravice. To jsou dědictví minulosti, která tady máme. Teď stojíme ale před tím, jak z toho ven, z toho problému, ke kterému se řítíme. Milé kolegyně, kolegové, dívali jste se do novin? Sledovali jste elektronická média poslední doby? Kolik se objevilo lichvářů půjčujících peníze chudákům, kterým vypadly příjmy? KSČM má tady návrh na zákaz reklamy finančních produktů. Ne, to neexistuje, regulace, Evropská unie. Ale podívejte se, jak je to zneužíváno! Podívejte se, co se děje momentálně v médiích! Jak se lidé, pod tím, že nemají ty prostředky, a v současné době prostě ten problém je, jsou nuceni se zadlužovat. Proto mnoho slov, která tady zazněla, považuji za docela výrazné pokrytectví, a myslím si, že je to špatně, že se snažíme opravovat něco, co je založeno už úplně na začátku jako špatné. Soud tu byl, kdo to řešil, a soud by měl - specializovaný soud, exekuční soud - řešit tyto problémy a nenechávat na chudácích vydělávat milionáře a exekutorskou mafii. Ale jsou zde bohužel ještě také pohledávky poskytovatele veřejné služby v přepravě vůči cestujícím nebo pohledávky školy nebo školského zařízení z veřejné služby poskytované podle školského zákona. Tady si myslím, že tyto věci by právě měly spadat do té části toho osvobozování, proto jsem to také navrhl. Děkuji vám za pozornost.
A jak hlasovala KSČM, když přišlo na lidi, co pracovali na dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti? Zamítli jste to. Zamítli jste to. Jak hlasovala KSČM, když ČSSD vyřazovala další desetitisíce lidí z té státní podpory? Podpořili jste to, vyškrtli jste ty desetitisíce lidí! Takhle jste vyrobili ty zoufalé oběti těch lichvářů, které teď budou žádat o podporu a shánět peníze! Tak se zamyslete nad tím, co je a co není pokrytectví.
Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy. S přednostním právem pan předseda Filip.
Pane předsedající, ministryně, paní a pánové, já budu velmi stručný. Pan kolega Ferjenčík by si měl uvědomit, kolik vyrobí těch zlodějů na státním rozpočtu, když tam dá dohody o provedení práce, které nejsou evidované, ze kterých se neplatí žádná daň, žádná sociálka, nic! Prosím vás, nechte toho! Nechte toho! Vy si vůbec neuvědomujete, co říkáte!
S přednostním právem mám přihlášeného tady pana poslance Bartoše, pana poslance Chvojku. Nikoho dalšího nevidím přihlášeného do obecné rozpravy, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se na případná závěrečná slova. Je zájem ze strany paní ministryně?
Opravdu nechci zdržovat. V podstatě se jedná o vyvlastnění. Navíc, a to tady nepadlo a to mě mrzí, protože to by nebylo zadarmo. My to počítali a byla by to až miliarda a půl, protože by tam v podstatě se jim vyplácelo. A navíc Ministerstvo spravedlnosti by s tím mělo obrovskou administrativní zátěž. A teď si představte, že jsme ve stavu nouze. Nevíme, co to bude stát, a já pochybuji, že dostanu osm úředníků na to, aby někdo toto zadministroval.
Omlouvám se. Omlouvám se vám i exekutorům. Ale my jsme tady přece jasně řekli, a já jsem tady za klub ANO řekl, že jsme udělali dohodu s Patrikem Nacherem, že to nepatří do legislativní nouze. To jsem tady přece jasně řekl. Tak jsme se asi neposlouchali, paní ministryně, nebo já tomu prostě nerozumím. Omlouvám se tedy za to emotivní vystoupení, ale já jsem to snad řekl naprosto jasně, že taková byla dohoda s Markem Výborným, s dalšíma prostě, že to dneska Patrik se k tomu nepřihlásí k tomuto návrhu.
O slovo se přihlásili pan poslanec Dominik Feri, připraví se pan poslanec Marek Výborný.
Tady lítají miliardy. Tady lítají miliardy a paní ministryně vstane a zmíní, že neví, jestli dostane na osm úředníků. To je prostě vliv toho, že se pořád šetřilo v té vládě. Na místech, kde se šetřit nemělo. V každém případě já předkládám dva pozměňovací návrhy. A další pozměňovací návrh se týká zápovědi vyklízeček.
Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Marek Výborný. Prosím. Prosím, pan předseda Farský.
Já se tady chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu 4780, jak je načten v systému, protože jsem přesvědčen o tom, že je potřeba ho schválit v této legislativní nouzi, protože reaguje na situaci, která nastala, a také proto, že nemůže být schválen současně se zákonem 545, protože tam není otevřen insolvenční zákon. Já ten návrh se pokusím vysvětlit velice jednoduše. Ten zákon ještě ani není předložen do legislativního procesu, takže je otázkou, jak to budeme stíhat. A když to budeme stíhat, tak to budeme stíhat určitě na poslední chvíli. A představte si situaci, kdy lidé se v souvislosti s touto krizí dostanou do potíží, spadnou do exekucí a budou chtít být oddluženi. Ti lidé, kterým bude oddlužení povoleno letos na podzim na pět let, by v oddlužení byli déle než ti, kteří vstoupí do oddlužení o devět, deset měsíců později.